A vy z toho chcete udělat byznys s dětmi. Nedělejme to.
Nyní je na řadě v obecné rozpravě s přednostním právem pan ministr Adam Vojtěch, připraví se s přednostním právem pan předseda Jakub Michálek.
Budu velmi stručný. Toto je trošku brečení nad rozlitým mlékem, respektive teď se bavíme o úplně jiném zákonu, než je zákon o sociálně-právní ochraně dětí, jehož novela už byla přijata i Senátem, a bereme to jako fakt. Proto říkám, je nutné přijmout tuto právní úpravu, aby existovala návazná péče pro děti se zdravotním postižením, protože ten zákon o sociálně-právní ochraně dětí už byl přijat. S tím už nic neuděláme, ten je hotový. Takže prosím o jeho podporu.
Děkuji. Máte slovo.
Nepodezírám pana ministra zdravotnictví z toho, že je hloupý, nebo dokonce tupý, nebo snad idiot. On musel už při tom minulém jednání vědět, co bude následovat. A když přijmete nějaký zákon, tak k němu musíte získat poté i nějaké zdroje, a on je nezískal. Nevěděl o tom, byl hloupý? Nikoliv. Prostě něco se tady schválilo, my jsme byli hloupí, nevěděli jsme, že jinak to nepůjde, proto jsme to tehdy neřekli a říkáme to až teď. Vy chcete prostě díky těm výjimkám obchod jenom se zdravými dětmi. Nemocným dětem se vlastně v jejich životě nezmění vůbec nic. Vy tímhle otevíráte dveře k obchodu se zdravými dětmi. Pootevřeli jste si je minule, máte tam půl prstíčku a teď tam chcete strčit jeden další prstíček. Jediný důvod, proč vy to nevíte, je ten, že ve všech těch státech platí jedno základní pravidlo. Vy to dítě už nikdy v životě neuvidíte. Pokud je to vaše dítě malé, tak se nikdy v životě nedozví, kdo je jeho skutečným rodičem.
Děkuji. Pana poslankyně Hana Aulická Jírovcová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Že se nestydíte, všichni.
Pan poslanec David Kasal, poté pan poslanec Lubomír Volný.
Já bych se chtěl zeptat pana ministra, eventuálně pana předkladatele, když tady opakovaně slyším centra komplexní péče, co si mám pod tím představit.
Děkuji.
Děkuji. Já si teď dovolím možná něco, co se nebude tomu adresátovi mojí poznámky líbit. Co se dá dělat, protože já s vámi názorově souzním.
Předkládám ho z toho důvodu, aby lidé nebyli přendáváni z nemocnice domů a zpátky a aby byla větší jistota pro pečující. A naopak ten druhý návrh dá úplně širokou možnost všem, kteří dneska poskytují tu pomoc, a to jsou i asistenti sociální péče. Ale protože vím, že tady byla nevole nějaké části spektra, tak jsem předložila i druhou možnost k hlasování. To tedy jsou ještě dva návrhy, které by mohly zlepšit situaci neformálních pečujících. A abyste měli představu o tom, co dneska můžeme zlepšit, tak to jenom velice stručně shrnu. Je to trošku nesmyslné a nelogické, ale bylo to tak. Tak to je další příklad.
Kolega se odhlásil z faktické poznámky, v tom případě paní poslankyně Kateřina Valachová.
Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, zákon o sociálních službách je zákon, který nám má umožnit v prvé řadě pečovat o své blízké v domácím prostředí. Děkuji zejména poslední předřečnici, protože ona zmínila několik věcí, které jsme uplatňovali v rámci pozměňovacích návrhů jak na sociálním výboru, nebo plénu Sněmovny. Stejně tak oceňuji fakt, že jsme došli k nějaké shodě na úpravě úhrad. Vy víte, že jsme opakovaně měli obavy z toho, aby zvyšování úhrad a stravného nevedlo k tomu, že se nějakým způsobem zhorší situace našich seniorů a seniorek a dalších osob v institucích. Alfa omega všeho - to je společné i vzdělávání, i sociální péči, i zdravotní péči - jsou peníze.
Děkuji paní poslankyni Kateřině Valachové. Paní poslankyně, máte slovo.
A proto, opakuji, tady dneska v průběhu této debaty vyšlo na povrch, na denní světlo několik zásadních informací. Takže Jardo, prosím tě, nebuď pokrytec.

Omlouvá se z pracovních důvodů.
Všichni se na něm shodli, takže je na něm bazální shoda všech dotčených resortů.
Tyhle argumenty nepoužívejte, to je falešná hra. Mimochodem, vy jste člověk, který pravidelně lže. Minimálně dvakrát jste byl usvědčen ze lži. Vy jste lhal o paní profesorce Pekové, musel jste se omlouvat. Tady když přijde náš ministr zdravotnictví a říká, že něco byl přijato ve shodě mezi všemi resorty, jak já to mám vůbec vědět? To je také metoda, která se učí v Aspenu. Další lhář od KDU-ČSL lže o tom, jak hlasoval. A tady ministr zdravotnictví lže o tom, kdo se čím nakazil a kdo je na jakých dýchacích přístrojích.
V tuto chvíli musím přerušit projednávání tohoto bodu, protože je 12 hodin 45 minut. Konstatuji, že s faktickou poznámkou je ještě přihlášena paní poslankyně Aulická Jírovcová a do rozpravy je s přednostním právem přihlášen pan předseda Jakub Michálek. Nicméně podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny přerušuji projednávání tohoto bodu a budeme se věnovat bodu číslo Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu S přednostním právem se hlásí pan předseda Jakub Michálek, takže mu dám slovo, ještě než dám slovo panu předsedovi.
Je to aktuální téma a je to skandál se zneužitím peněz ve zdravotnictví na volební kampaň. V tomto případě se Všeobecná zdravotní pojišťovna, podle informací z médií a podle toho, jak jsem se o tom bavil s panem ministrem, rozhodla, že v rámci kampaně za 15 milionů korun z peněz na zdravotnictví umístí politickou propagaci předsedy vlády Andreje Babiše na jednu ze dvou titulních stránek, na zadní stranu brožury k prevenci rakoviny. A co se tedy stane, když se to lidem rozešle, těm dvěma milionům domácností? Tři týdny před volbami dostanou dva miliony domácností takovouto brožuru. A toto je další projev agrofertizace České republiky, že se někdo neštítí zneužít prevenci rakoviny k politické kampani.
Prvním návrhem je vypuštění automatického valorizačního mechanismu maximálních úhrad. Od roku 2007 do roku 2013 zvyšovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí maximální úhrady v sociálních službách s určitou pravidelností vždy začátkem roku. Říkám, chtěli jsme opravdu, byl to kompromis všech, co jsme na tom pozměňujícím návrhu pracovali. Dalším bodem, který je zde, je spojení pečovatelské a osobní asistence. Někteří poskytovatelé s tím nesouhlasí. domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Podle registrovaného okruhu osob pak bude nastaven i režim daného zařízení. Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v systému zajištění sociálních služeb. Realizace plánovaných priorit by měla přispět k postupnému snížení administrativní zátěže poskytovatelů sociálních služeb, což si myslím, že každé snížení administrativy v jakémkoliv resortu sociálních a zdravotních služeb nám hrozně pomůže.
Děkuji, vážený pane předsedo. Možná na vysvětlenou: Ministerstvo vnitra připravilo dvě novely, které se týkaly zákona o policii. Takže tento návrh byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem financí. Takže tolik asi úvodem. Takže tolik z mojí strany úvodem a prosím o podporu tohoto zákona.
Děkuji. Přečtu dvě omluvy. Omlouvá se pan poslanec Jiří Kobza dnes mezi 10.23 až 11.00 z pracovních důvodů a pan poslanec Radek Holomčík dnes od 10.15 do 11, také z pracovních důvodů.
I v rámci prvního čtení se zde o tom vedla určitá diskuse.
Děkuji panu poslanci Bendovi. Budeme pokračovat. Jestli mám správnou poznámku, tak se hlásí zpravodaj k vystoupení. Ne, tak v tom případě s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.
Paní ministryně spravedlnosti se podle mého názoru zachovala správně a v té věci činí potřebné kroky, aby došlo k nastolení spravedlnosti, ale bohužel neexistuje procesní forma, jak to udělat efektivně a rychle, protože jde o větší množství osob, kterých se to týká. A skutečně na Nejvyšším soudě mají jednu zasedačku, která k tomu slouží. Pokud by se měla nařizovat ve všech těchto případech veřejná jednání, tak to časově nebude zcela únosné a ti lidé zůstanou ve vězení. Já jsem se rozhodl, že v tomto konkrétním případě je zkrátka potřeba napravit tuto velkou nespravedlnost, která se stala, a věřím, že v Senátu i případně při přezkumu tato mimořádná situace bude vzata v potaz.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Milé kolegyně, milí kolegové, já jenom hlavně pro své kolegyně a kolegy v klubu. Přiznám se, že jsem přehlédla tuto otázku, když jsme projednávali návrhy zákonů, třetí čtení v poslaneckém klubu. Je to moje chyba, přiznávám se k tomu.
Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy... Prosím, máte slovo.
Takže obsahově ano. To jsme si mohli najít jakýkoliv zákon - zákon o archivnictví, zákon o zdravotních službách. Prostě je to absolutně mimo!
Opakuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy, ale ještě se hlásí kolega Marek Benda. Prosím, máte slovo.
Přece jenom ještě krátce zareaguji na pana zpravodaje. Ona celá teorie přílepku je taková minimálně sporná. Věřím, že fakt dělat naschvály nebude, a netvařme se, ano, není to k sociálním službám nebo zdravotním službám.
Já bych ke kolegovi Navrkalovi, vaším prostřednictvím. Pan kolega Navrkal nestačil doběhnout ke svému pultíku a tady bude vykládat, že chtěl hlasovat pro, takže prostě lže.
Tím asi vyřešíme tu situaci, která tady nastala. Každý si musí své svědomí vypořádat sám. Prosím o klid! Hlasování číslo 79, ze 155 přítomných pro 151 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo
A důležité je, aby dlouhodobé setrvání dítěte i s vážným zdravotním stavem prostě a jednoduše bylo v jeho biologické rodině a aby pečující měli nějakou podporu právě ve svém domácím prostředí. Péče o tyto děti je samozřejmě extrémně náročná, rodina potřebuje mít podporu. Včera jsme se o tom bavili i v rámci asociace individualizované péče. Často jeden z rodičů musí ukončit pracovní poměr, stará se celodenně o dítě.
Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Aleši Juchelkovi. Máte slovo, paní poslankyně.
Podle našich informací to ostře odsoudili. Já bych chtěl z tohoto místa pozdravit Úřad pro dohled nad financováním politických stran. My vykazujeme každou facebookovou reklamu za 110 korun. My máme 8 000 plachet našich dobrovolníků na plotech, v ulicích všech českých měst, obcí a vesnic a vykazujeme 8 000 finančních neplnění. Takže doufám, že ten úřad si toho všimne a připočítá to, když už někdo zneužívá tak těžkou nemoc ke své politické propagaci.
V souladu s rozhodnutím Sněmovny teď přejdu k volebnímu bodu, pro který jsme se rozhodli na tento čas, jménem volební komise. Je to návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu, obsazení jednoho místa, které je k dnešnímu dni neobsazeno. Je to tak, že 20. srpna skončilo funkční období panu Janu Vedralovi, a to v souladu se zákonem, že dosáhl věku 65 let a tím i skončil ve funkci člena Nejvyššího kontrolního úřadu. V souladu se zákonem se nově zvolený člen, pokud bude zvolen Sněmovnou, ujímá své funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. A nyní, pane předsedající, nejdřív prosím, abyste otevřel rozpravu, a po rozpravě prosím, abychom hlasováním rozhodli o tom, jestli Sněmovna souhlasí s provedením tajné jednokolové volby.
Otevírám rozpravu.
Myslím si, že je naprosto nepřijatelné, abychom postupovali jako v tom jednom vtipu, kdy se v Sovětském svazu na Sibiři zastaví vlak, a političtí funkcionáři debatují o tom, co budou dělat dál, a nakonec zvítězí názor, že se zatáhnou záclonky a bude se předstírat, že všechno funguje dál a vlak pokračuje.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan ministr se hlásí do rozpravy, respektive pan ministr se hlásí s přednostním právem, aby to bylo v souladu s jednacím řádem.
Ta brožura - já myslím, že jste ji ani neviděl, pane předsedo, nebo četl jste ji? A to, že ji zaštítí ministr zdravotnictví, který v průběhu celého času, a to nikomu nevadí, podepisuje dopisy pojištěncům, kteří jsou zváni na screeningové programy, to je prostě standard, ať je to jakýkoli jiný ministr, tak nevím, co je na tom špatně. Ano, je tam pan předseda vlády na poslední straně té brožury, je tam jakožto autor, kdy skutečně byl iniciátorem vzniku té brožury , je tam Úřad vlády jako instituce, která se na tom podílela, to je všechno. A znovu říkám, je to věc, která se připravovala rok. Připravovala se rok ta brožura a není to žádná předvolební brožura, jak o tom hovoříte.
Ale ne tady vytvořit nějaký systém, do kterého se budou sypat miliardy korun. Takže já bych se nedivil, kdyby tady vznikl velkoprůmyslový způsob kradení dětí rodičům jako v Norsku.
Děkuji. Další faktická poznámka je paní poslankyně Olgy Richterové.
Jenom na vás shrnu fakta. Ta novela dává dostatek času, kterou jsme schválili v létě. Novela obsahuje výjimku pro děti s těžkým zdravotním postižením, které jsou v řadě těch zařízení. Takže ještě jednou - čas do roku 2025, výjimka pro děti s těžkým postižením. Ale každopádně ta novela zajistí rozvoj menších komunitnějších služeb. A výjimka pro skupiny sourozenců, abychom netrhali děti mladší - starší od sebe. Tohle je samozřejmé. Náklady na jedno lůžko v kojeneckém ústavu byly spočítány ministerstvem už před několika lety na zhruba 70 000 měsíčně. Děti jsou umisťovány soudně. Jde o rozhodnutí soudu, je to přezkoumatelné. A v tom se nezavádí vůbec žádné změny. To je celé. Proto jsem ráda, že to prošlo, a považuji to za velkou systémovou změnu.
Prosím, máte slovo.
Nic jiného. A to, že se vlastně i umožňuje částečně, že ten soud se upozaďuje, že víceméně se tady nechává potom na rozhodnutí odebrání dětí těch OSPODů, to je pravda. Tam jde jenom o peníze. Prostě jsou to lživá fakta a vy tady jenom neustále říkáte, že to dítě potřebuje tu lásku.
Pan poslanec Aleš Juchelka - faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Ta pravidla budou dána zákonem. Měl by tam být zdravotní a sociální faktor, to znamená, opravdu řešíme sociálně zdravotní pomezí. Toto řešíme v tom zákoně.
Čas, pane poslanče. Omlouvám se, vypršel váš čas. Nyní pan poslanec Jan Čižinský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Bohužel někteří mají pocit, že čím víc křičí, tím větší mají pravdu. Ale o co tady šlo, bylo, že roky se nezvedaly odměny pro pěstouny. To znamená, ti pěstouni čím dál více ty své děti sponzorovali, až to bylo úplně neudržitelné. Teď se to vrací do únosné situace, takže prosím, ať tady nikdo neříká nějaké nesmysly o obchodu s dětmi.
Jenom abychom věděli, jaké je pořadí, tak nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Lubomír Volný, poté pan poslanec Foldyna, paní poslankyně Aulická Jírovcová, pan poslanec Juchelka, s přednostním právem je přihlášen pan ministr Vojtěch a pan předseda Michálek. Pan poslanec Volný má slovo k faktické poznámce. Prosím.
Nejdřív si ukrojím pár sekund a řeknu, že jsem šťastný, že už se tady nedezinfikuje, protože ten virus je asi nějaký úplně jiný než před měsícem. Do roku 2025 bude chtít ta mafie, která do budoucna bude chtít odebírat děti normálním poctivým rodičům a vydělávat na nich obrovské částky, sehnat peníze na to, ty miliardy, desítky miliard na to, aby se tento byznys mohl rozjet úplně stejně úspěšně jako v Norsku a v západních zemích. Kde vezmete tu kvalitní péči? Zaznělo tady, kolik hodin toho školení to je. Žádná kvalitní péče to nebude. A že budou rozhodovat soudy, to je fajn. A jak rozhodují ty soudy v Norsku? No velice jednoduše. Vy když se ozvete a medializujete svůj případ, tak už své dítě neuvidíte nikdy v životě, jako paní Michálková . Takže to, že vy nevíte o tom, jak se brutálně v Norsku obchoduje s dětmi, co se tam děje, jak to vzniklo, tak to je kvůli tomu, že mafiáni jako vy v tom Norsku postupně salámovou metodou prosadili podobné zákony jako u nás a nikdo o tom nesmí veřejně mluvit. Protože kdo promluví, na doživotí přijde o vlastní dítě.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Takže z toho důvodu.

Na to jsou tady experti jiné strany.